To znamená, tento princip kolektivní viny na základě etnického původu je prostě nepřijatelný a je třeba ho odmítnout. Já jsem se neomlouval za vyhnání, to udělal už pan prezident Václav Havel. Poté premiér Petr Nečas v bavorském zemském sněmu v roce 2013 rovněž se vyslovil na toto téma a vicepremiér naší vlády pan Pavel Bělobrádek v loňském roce ve svém videopozdravu na krajanském sdružení se rovněž této problematice věnoval. To znamená, že jedna věc jsou právní záležitosti a jedna věc jsou tedy excesy, ke kterým došlo. To bylo opravdu násilí velmi brutálního charakteru. Myslím, že všichni si asi dovedeme představit, že opravdu to byly věci hrozné. Samozřejmě v kontextu druhé světové války a zločinů nacismu to lze do jisté míry pochopit, ale nelze to omluvit. A s dovolením, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, vy jste znovu zopakoval tu optiku, kterou se tehdy celá ta záležitost děla. To znamená, mluvíte o sudetských Němcích. Oni nejsou žádní ti Němci nebo ti Češi nebo ti Židé. Vždycky jsou to konkrétní lidé s konkrétní odpovědností. A to bohužel zkoumáno nebylo.
Mám za to, že plošný zákaz předjíždění nákladních vozidel na dálnicích by nevedl ke zvýšení bezpečnosti a ani plynulosti silničního provozu. Plošný zákaz by podle našeho názoru naopak vedl k tomu, že pravý jízdní pruh by byl ucpaný nákladními automobily, které by se posunovaly rychlostí nejpomalejšího z nich, jejich řidiči by byli nervózní a pouštěli by se do různých krkolomných manévrů, které by mohly být mnohem nebezpečnější než předjíždění na vhodném místě. Důsledkem takové situace by u dálnic, kde jsou v každém směru dva jízdní pruhy současně, bylo přesunutí všech ostatních vozidel do levého pruhu, což by i pro ně znamenalo vyloučení možnosti předjíždění. Plošný zákaz předjíždění by tak ve svém důsledku výrazně snížil plynulost provozu, což vždy vede k ohrožení jeho bezpečnosti.
Táži se pana poslance. Ano, bude pokládat doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan ministr bude reagovat.
Jenom krátce.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, minulý měsíc jsem vás interpelovala ve věci příspěvku na dojíždění do zaměstnání. Argumentovala jste tím, že i v situaci, kdy je přes 100 tis. volných pracovních míst, se nedaří tato místa obsadit nezaměstnanými, kterých je kolem 460 tis. Zástupci krajských poboček úřadů práce už však údajně dávají dohromady připomínky, v nichž žádají ministerstvo, aby pravidla poskytování této dávky zmírnilo, aby byl příspěvek přístupný širšímu okruhu osob. Vážená paní ministryně, hodlá MPSV zmírnit pravidla nároku na příspěvek, aby na něj dosáhl širší okruh osob, například i ti, kteří nemají žádný příslib práce, anebo uznáte, že je tato nová dávka zbytečná a neefektivní a zrušíte ji bez náhrady? Patří mezi cíle vašeho ministerstva i snaha ušetřit prostředky ze státního rozpočtu?
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Pane ministře, dovolte mi, abych vám položil několik otázek, které se týkají přejezdu kolony americké armády přes Českou republiku.
Pak o tom byla vedena jednání. Jaký je přínos pro naši armádu takového přesunu?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsem si vědoma toho, že jste na hlasování nebyl přítomen, a že tedy nemáte přehled o tom, jak vaši poslanci hlasovali. Jistě se v rámci vašeho klubu o jednotlivých návrzích diskutuje, určitě se i zpětně o této záležitosti bavíte a vás určitě zajímá, proč osm poslanců z vašeho klubu hlasovalo právě pro tento návrh. Můžete tedy sdělit, jaké vysvětlení jste od těchto svých kolegů dostal? Předpokládám, že budete tvrdit, že u pana Faltýnka a sedmi dalších poslanců hnutí ANO nešlo o zlobbování. Proto rovnou připojuji ještě doplňující dotaz a velmi prosím, abyste se odpovědi na něj nevyhýbal, jak je vaší oblíbenou taktikou, ale opravdu jej zodpověděl. Máte nějaké důkazy pro svá tvrzení, že poslanci byli zlobbováni tabákovým průmyslem? Můžete to konkrétně doložit?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsou ještě nějaké jiné důvody rušení tohoto výukového oboru? Je cílem zrušení oboru dosáhnout zajištění dostatku lékařů na zajištění pohotovostní služby? Soudíte, že současná péče o děti a dorost v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost je zajišťována nedostatečně? Očekáváte případně, že po zrušení výukového programu pro praktické lékaře pro děti a dorost se zvýší nebo sníží počet lékařů v nemocnicích a v terénu a jak se tohoto zvýšení nebo snížení dosáhne? Prosím tedy o odpovědi na tyto otázky.
Za druhé. Navíc oba ty obory, jak nemocniční, ale ještě v mnohem větší míře ten obor ambulantní péče pro děti a dorost, se nacházejí v poměrně těžké personální situaci. Domníváme se, že ten obor se stane atraktivnější jak pro ty, kteří chtějí třeba nějakou dobu pracovat v nemocnici a pak se přesunou do terénu, nebo naopak. My jenom sjednocujeme vzdělávání. V čem ta pediatrie v ambulanci a v nemocnici nebo v nemocniční ambulanci je jiná? Dostal jsem informaci, že mají jinou administrativu a že mají očkování.
Děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Obor se neruší jako takový, ale v návrhu, který jde do Sněmovny, je navrhováno zrušení vzdělávacího oboru praktický lékař pro děti a dorost. To je nepopiratelný fakt.
Tak se bavme o formátu. Možná nemají být tak často, ale měla by to být atraktivní disciplína, kde si koalice a opozice mohou vést debatu nad tématy, která trápí naše voliče. A já netvrdím, že to bylo jinak, abych byl spravedlivý. Je to vždycky na osobním přístupu poslance. A je to podle mě vážná chvíle k tomu, abychom přemýšleli, jak změnit formát. Protože tohle je podle mého názoru škoda času a také v zásadě škoda jednacího dne. Když si vezmete ty čtvrtky a zjistíte, co se vlastně udělá - no kdyby ty interpelace probíhaly, v pořádku. Je to prostor zejména pro opozici, aby mohla kritizovat, kontrolovat vládu, klást otázky. Pak jsme nuceni navrhovat mimořádné body. Pak jsme nuceni svolávat mimořádné schůze. Já za sebe bych chtěl přivítat pana ministra zemědělství na písemných interpelacích. Ale je ten jediný z těch deseti dneska, který je přítomen. Já jsem se dotázal pana ministra zemědělství, jakým způsobem provádí personální politiku při obsazování dozorčích rad státních podniků ve svém resortu. A zcela úmyslně jsem položil obecné otázky, abych dostal odpovědi. Když ty odpovědi shrnu, a pokud se na ně podíváte, tak vlastně pan ministr říká, že je to v jeho kompetenci a že to rozhoduje sám. To v žádném případě nebudu kritizovat. To je samozřejmě možný přístup, ministerstvo je takový autokratický orgán, kde rozhoduje ministr, takže toto kritizovat nechci. My jsme dva a půl roku přesvědčováni, že tato vláda... Je nás tady málo, ale slyšet není. Také děkuji, pane předsedo. Ti před námi to dělali hrozně a my budeme lepší a jiní. Někteří z vás se zavázali k tomu, že připraví zákon a prosadí zákon o obsazování funkcí v dozorčích a řídicích orgánech podniků se státní účastí, abyste pak zcela realisticky, musím říct, konstatovali, že takový zákon v zásadě nejde napsat. A pokud by ho chtěl někdo napsat, že by se velmi těžko naplňoval. Ale doporučuji vaší pozornosti, že ty zápisy jsou veřejné. Například: "Členové výboru projednali s uchazečem jeho dosavadní profesionální kariéru. Konstatovali, že v řídicích funkcích dosáhl manažerských úspěchů. Rovněž konstatovali, že v některých úsecích jeho profesního života se těchto manažerských úspěchů dosáhnout nepodařilo." Konec citátu. Závěr: "Poté proběhlo hlasování, počtem hlasů tři byl tento kandidát doporučen do funkce." Tak takové zápisy, které říkají: No on je v zásadě dobrý, něco se mu povedlo, ale současně sebekriticky uznal, a to bych na něm ocenil, že uznal, že se mu občas i něco nepovedlo. - A mně na tom vadí to pokrytectví a ta komedie a to hraní si na to, že něco projednáváme a že už je to lepší, než to bylo. Je to stejné, v mnoha případech horší, ale tváříte se, jak jste vyřešili ten problém a jak teď se to už dělá jinak. Je to v zákoně o státním podniku. Tato definice tedy říká, že členy mají být kvalitní lidé, kteří budou schopni vykonávat efektivní kontrolu státem zřizovaných podniků. Takže ty dotazy dodatečné, které bych položil panu ministrovi, jsou: Jsou na vašem Ministerstvu definovány požadavky na odbornost a kvalitu praxe, která je předpokladem výkonu funkce člena dozorčí rady u odborných nominací členů dozorčí rady? Existují zápisy z konzultací s odbornými útvary Ministerstva, které by posuzovaly dosavadní praxi vámi nominovaných lidí? Povodí Odry. Teď říkám Povodí Odry, předtím jsem mluvil o Povodí Moravy.
Velmi rád bych zahájil ústní interpelace na nepřítomného pana premiéra, nicméně zde není ani jeden člen vlády. V pořádku. Tedy zahajuji ústní interpelace na pana premiéra, který je bohužel nepřítomen.
Nepřítomný pane premiére, dovolte mi, abych se na vás znovu obrátila ve věci neúčasti členů vlády na ústních interpelacích. Ve své poslední odpovědi na moji interpelaci v této věci jste v reakci na moji výtku ohledně častých absencí některých ministrů uvedl, že si necháte vypracovat statistiku, ze které vyplyne, jak to s tou docházkou ministrů ve skutečnosti je. Nedlouho poté jsem se z médií dozvěděla, že statistika skutečně vznikla a ohledně řady členů vlády z ní vyplývají skutečně nelichotivá čísla. Ale abych směřovala k samotné otázce. V odpovědi na moji dubnovou interpelaci jste uvedl, že na základě této statistiky budete hovořit s těmi ministry, kteří mají nejhorší výsledky, a požádáte je, aby se interpelací zúčastnili. Ráda bych se proto zeptala, se kterými ministry jste hovořil a jak se k vaší žádosti postavili, zda existuje příslib zlepšení současné nedobré situace. Možná právě proto mi dovolte, abych vyjádřila své přesvědčení, že opakované interpelace moje a mých kolegů nejsou dostatečným řešením a že bude nezbytné věnovat tomuto problému samotný bod jednání, během kterého bude dost prostoru na vyjasnění ústavních práv a povinností členů vlády a parlamentu. Někteří členové vlády touto Sněmovnou pohrdají a tato Sněmovna si to nesmí nechat líbit. To jen pro vaši informaci, pane premiére. V každém případě předem děkuji za písemnou odpověď.
Druhou interpelaci přednese pan poslanec Stanislav Mackovík, který bude interpelovat pana premiéra ve věci vojenského významu průjezdu americké kolony Českou republikou.
Na oficiálních stránkách americké armády v Evropě je uvedeno, že armáda Spojených států v Evropě hraje klíčovou roli při prosazování zájmů USA. Proto se ptám, jaké jsou zájmy Armády České republiky ve vazbě na cvičení Saber Strike, které bude probíhat v Pobaltí a s nímž je spojen přesun americké armády přes naše území. Co je cílem průjezdu 500 vojáků a 225 kusů vojenské techniky, když na jedno vozidlo vychází něco málo jak v průměru dva vojáci, tedy v mnoha případech nekompletní posádka? A samozřejmě, proč se méně věnuje válce proti terorismu.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane premiére. No nemám já smůlu? Když už mám štěstí na los a rodinnou podporu na galerii, tak vy tu zase nejste. Rozumím vašim pohnutkám, že za každou cenu chcete ututlat svou chybu při prodeji OKD panu Bakalovi a následném vytunelování společnosti, za které teď stát bude nesystémově doplácet. Já si to nemyslím.
Děkuji panu poslanci. Čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Karel Fiedler, který bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci interpelací poslanců.
Pokud se občané dívají, je to opravdu tristní pohled do tohoto sálu, kde přítomnost poslanců je malá. Ale je to z toho důvodu, že tady není pan premiér a na interpelacích na ostatní ministry to nevypadá jinak, stejně jako na zasedání vlády. Dnes tady máme přítomného jednoho pana ministra, který musí být přítomen, aby mohla zasedat Sněmovna. A častokrát je na schůzích Sněmovny přítomen i - já tomu říkám ministr pro přítomnost, pan Herman, který zastupuje vždy nepřítomnou vládu. Zbytek interpelací byl zrušen, Sněmovna nezasedala. Pokud se vám nelíbí, občané, že Sněmovna pracuje tak, jak pracuje, tak je to věcí vlády, která sice neřídí Sněmovnu, ale významným způsobem ji ovlivňuje. Když se podívám na seznam dnes přihlášených poslanců k interpelacím, tak naprosto překvapivě tam nejsou poslanci sociální demokracie. Takže ta slova kolegy Stanjury z dnešního dopoledne, že se ptají svého pana premiéra, jak to dělá dobře, a on jim na to odpovídá, jak dobře to tady vykonává, tak to nebyla až taková sranda, to byla bohužel velmi krutá realita.
Ale nemyslím si, že by byl nějaký zásadní problém, kdyby od 15 let věku se o toho člověka staral praktický lékař pro dospělé. Ale stejně tak může zůstat ten model, že se o něj stará praktický lékař pro děti a dorost. Zůstanou tady praktičtí lékaři pro děti a dorost, jenom budou mít širší erudici a v případě zájmu mohou změnit své působiště do nemocnice, a naopak v případě zájmu lékaři s erudicí z nemocnice, zkušení lidé, mohou bez problému jít do terénu. Já v tom vidím spíše posílení toho systému.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra dopravy, který se od 17 hodin z interpelací omluvil. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře. Co se mi stalo. A chtěl jsem říct, že nepožaduji na část mýta písemnou odpověď. Děkuji za pozornost a omlouvám se za přetažení času.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Mackovíka, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím, máte slovo.
Já bych se chtěl na pana ministra obrátit s otázkou, zda je reálná šance, že v rámci Libereckého kraje bude zřízen a bude fungovat samostatný krajský soud. Vím, že Liberecký kraj je malý kraj, nicméně má vlastní krajské ředitelství policie, které se osvědčilo. Zároveň také víme, že personálně by to asi velký problém být neměl. To znamená, je reálná šance, že i v Libereckém kraji se dočkáme samostatného krajského soudu?
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající a vážených zbývajících deset statečných. Děkuji za tu otázku. Otázka je dobrá, leč nesměřovaná správným směrem, protože ta otázka by měla být směřována na tuto sněmovnu. Nicméně ve vládě toto naše stanovisko neuspělo, takže vláda jako taková byť pouze většinovým, velmi těsnou většinou dala negativní stanovisko k tomuto sněmovnímu tisku.
Prosím, máte slovo.
Podnět se týká hlavně odlivu kvalifikované pracovní síly v pohraničí do Spolkové republiky Německo. Jedná se o odliv pracovníků ve všech oblastech života. Sociální pracovníci, zdravotníci, úředníci, techničtí zaměstnanci v soukromých firmách a podobně. Hlavní a vlastně jediný důvod, který všichni uvádějí, je výše mezd v daném kurzu eura. Jak tedy dopadne pohraničí? Dobří a schopní lidé odejdou a není, kdo by je třeba na obcích nahradil, protože lidé s nutnou kvalifikací, která je ze zákona nutná, prostě nejsou. Ve firmách dobré zaměstnance také nemají kým nahradit a firmu v pohraničí pak raději zavřou. To je to, kam chceme, aby směřoval vývoj života v pohraničních regionech? Děkuji za odpověď a za tento podnět starostů v mém regionu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra dopravy. Prosím, máte slovo.
Já osobně velmi vítám, že se konečně snad podaří převést nádraží na železniční dopravní cestu. Má to svoji logiku, je to součást liberalizace trhu na železnici.
Ale co mě zaujalo, tak je to magistra Eva Florianová, kterou tam nominoval pan ministr Jurečka. A je to advokátka, která v soudním sporu, který není úplně triviální a není bezvýznamný, zastupuje protistranu. Protistranu v soudním sporu v Povodí Jenom jsem chtěl připomenout tu teorii: "My vybíráme nezávislé odborníky na rozdíl od těch předchozích vlád. My jsme úplně jiní, noví, nezávislí, lepší." A pak jsem vás konfrontoval s některými jmény v některých dozorčích radách státních podniků v resortu ministra zemědělství. A já věřím, že se společně shodneme, že tyto dvě věty, tyto dva přístupy, se vzájemně vylučují. Já za sebe jsem příznivcem toho, co mi napsal pan ministr v té odpovědi. Že je to odpovědnost ministra, že on má právo vybrat a nominovat a že taky nese plnou odpovědnost za konkrétní činnost konkrétních lidí v jednotlivých dozorčích radách. To je přístup, který je podle mě správný, který nekritizuji, který bych naopak podpořil. Ale nemůžeme současně říkat, že jsme ty trafiky zrušili, a současně je dávat. Nemůžeme současně říkat "budeme tam dávat nezávislé odborníky" - a jsou tam lidé napojení na politické strany. Ale to je na jinou debatu a na jiné místo. Jestli existují stejná pravidla pro odměňování členů dozorčích rad ve vašem resortu. Pokud ano, jestli se s nimi obecně můžeme seznámit.
Slovo má pan ministr zemědělství.
Děkuji, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. K vaší interpelaci - možná začnu ještě na úvod. Protože i takovéto podniky máme, kde máme dozorčí rady. Z hlediska dlouhodobých plánů a protipovodňové strategie si myslím, že je vhodné, aby tam krajský úřad měl svého zástupce. To, nakolik ten kraj umí a může vůbec nabídnout odborníka pro danou oblast, je samozřejmě dílem i na jeho zvážení. Aby tam byli lidé s právnickým vzděláním, aby tam byli lidé s odborným technickým vzděláním. Což také v mnohých povodích naplňujeme. Protože někteří z těch jmenovaných, byť nejsou třeba hejtmani, tak jsou členové rady nebo zastupitelstva daného kraje. Takže to bylo by dobré trošku korektně přiznat. Končil jim... Takže já jsem k tomu takto nepřistoupil. Ale nemám problém s tím vám tady tyto údaje doplnit. Teď se do této spekulace nechci pouštět. Předpokládám, že jsem snad na nic nezapomněl.